To znamená, musím napsat: někdo se dopustil nějakého deliktu a já ti dávám sankci. U nás je to úplně obráceně. Je to pořád proto, že nejlepší je nerozhodnout.
Děkuji. Pro jistotu ano. Děkuji vám. Procedura byla schválena. Děkuji vám. Ano. Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat. Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tím je
Předložená novela je ve třetím čtení a při minulých jednáních byla rozsáhle komentována a vysvětlována. Takže na úvod si tedy dovolím pouze v kostce připomenout její základní cíl. Novelou bude zajištěno, že výdajové tituly zvláštních účtů budou redukovány pouze na výdaje související se závazky z privatizace, které tak opět získají prioritu financování. Opakuji, že v současné době není možné hradit privatizační výdaje ze žádných jiných zdrojů. Současně bude novelou umožněno efektivní a transparentní využití volných finančních prostředků. Ve druhém čtení dne 26. července bylo panem poslancem Skopečkem navrženo zamítnutí novely a panem poslancem Ferjenčíkem byl předložen pozměňovací návrh. Pozměňovací návrh obsahuje kromě technických úprav rovněž odstranění možnosti převodu do státního rozpočtu bez korektní podmínky. Nutno dodat, že i obě technické úpravy jsou připraveny špatně, protože zcela ignorují fakt, že pozměňovacím návrhem se pouze mění formulace jednoho z výdajových titulů, ale jejich celkový počet se nemění. Dodávám, že rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny na své schůzi 29. června doporučil pozměňovací návrh neschválit.
Paní poslankyně, máte slovo.
Samozřejmě je to určitá rezerva. Víme také o tom, že existují závazky státu na odstraňování ekologických škod.
Než se vrátíme k projednávání přerušeného bodu, tak v souvislosti s tou zdravotní pauzou, kterou jsme tady teď měli, dám ještě mimořádně slovo paní poslankyni Pastuchové, která nám řekne informaci, která pro nás všechny může být jednou užitečná.
Vážené kolegyně, kolegové, jestli jste viděli, přiběhla jsem s takovým kufříkem, což je automatický elektrický defibrilátor. Pokud byste chtěli kdokoliv proškolit, jsme vám všichni zdravotníci, záchranáři, co jsme tady, k dispozici.
Děkuji, paní poslankyni. A nyní se vracíme k projednávání našeho bodu.
Jenom dovolte, abych vám za náš klub všem poděkoval za trpělivost a empatii. Už je v rukou lékařů. Ještě jednou děkuji.
Děkujeme. Děkujeme za dobrou zprávu. Bude pokračovat ve svém vystoupení pan poslanec Sklenák.
Děkuji, pane předsedající. Tak doufejme, že vše bude v pořádku. A já už tedy jen na závěr v krátkosti zrekapituluji. Tedy mohou v případě, že k tomu mají důvody. Vědí, že je nějaká složitá situace. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Další v pořadí v rozpravě je paní poslankyně Richterová. Po ní se připraví pan poslanec Kaňkovský.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nechci nikoho přesvědčovat, protože jsem si jista, že každý máte svou hlavu. Já bych jen ráda znovu, z nového úhlu předestřela ty argumenty. A já jsem moc ráda, že patrně projde jakési zmírnění té úpravy v tom smyslu, aby ti v pobytových zařízeních, kteří mají dnes komplikovaný život skutečně velmi, ty poukázky povinně mít nemuseli. Prosím, nic jiného to není. Já s tím nesouhlasím. Že co se týče toho, jakým způsobem se hýbou počty lidí v hmotné nouzi - tam není vysledovatelné, že by to mělo vliv. A proto při tom plošném udělování dávek začala kvést plošná šmelina. Já nechci příliš opakovat, co už tu bylo. Nebylo tolik lidí, kteří potřebovali směnit hotovost, aby to mohl být tak rozšířený jev. A narostlo to desetinásobně. A je to logické. Jsou to podnikatelé, chtějí mít zisk. Nevíme přesná čísla. Nevíme, kolik je ta marže přesně. V různých krajích u různých poskytovatelů se to liší. Že to už nejsou malá čísla. Příklad velkého obchodu, který to nebere, je Lidl. Není to tak, že si můžeme jenom tak jako pokrčit rameny. A teď ten největší problém je ve skutečnosti pro ty poctivé v hmotné nouzi.
Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Bendovi. Do obecné rozpravy už není nikdo přihlášen. Hlásí se prosím někdo z místa? Obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova u pana zpravodaje nebo navrhovatele? Připomínám, že pozměňovací nebo jiné návrhy, které v podrobné rozpravě přednesete, musejí být odůvodněny. Do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Martínek, kterému tímto uděluji slovo.
Chtěl bych se tímto přihlásit k pozměňovacímu návrhu, sněmovnímu dokumentu pod číslem 579, který je nahrán k danému tisku.
Paní poslankyně Kovářová nyní vystoupí v podrobné rozpravě, po ní pan poslanec Rais. Prosím, máte slovo. Dalším přihlášeným je pan poslanec Kaňkovský, po něm pan předseda Michálek.
Teď bych krátce popsal jeho obsah. Dokonce Nejvyšší správní soud vydal brožurku, která se nazývá Mezi Skyllou a Charybdou, která právě popisuje právo na informace na jedné straně a ochranu osobních údajů na druhé straně. Konkrétní úprava spočívá v tom, že by úřad získal poměrně úzce vymezenou působnost. Myslím si, že dneska je to nastaveno pouze pro právníky a informatiky, tak je to zbytečně zužující a můžeme se tím připravit o kvalitní kandidáty.
Děkuji. Pan zpravodaj Benda v podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo. Děkuji. Do podrobné rozpravy není nikdo přihlášen, hlásí se někdo z místa? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova?
Dále navrhuji úpravy v oblasti odborné způsobilosti k výkonu povolání logopeda ve zdravotnictví a specializované způsobilosti k výkonu povolání klinického logopeda.
Já jsem pečlivě poslouchal paní senátorku a s naprostou většinou jsem souhlasil, ale s jednou větou souhlasit nemohu a musím to říct. To se do zákona nedostalo omylem. Ani náhodou. Vedli jsme velmi živou debatu přesně na toto téma. My jsme byli od začátku proti. Tak já bych jenom, abychom nežili v tom, že se to dostalo do zákonu omylem.
Já také děkuji. A nyní se do obecné rozpravy přihlásil písemně pan poslanec Mašek. Děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Balcarovou, která je též přihlášena do obecné rozpravy. Není. Tak má smůlu.
Je to opakovaně kritizováno.
Pro jeho ambulantní aplikaci jsou nezbytné infuzní pumpy s příslušenstvím, které se paradoxně nehradí, a systém se tak různě obchází a tyto nezbytné pomůcky se různým způsobem dotují. Proto samozřejmě ve třetím čtení a samozřejmě i na garančním výboru budu žádat o vaši podporu k těmto pozměňujícím návrhům.
Děkuji paní poslankyni Haně Aulické. Nyní pan poslanec Daniel Pawlas a připraví se pan poslanec Válek, který je zatím posledním přihlášeným do rozpravy obecné.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych představil svůj pozměňovací návrh. Mám ho rozdělený do tří částí. Až dosud tito pojištěnci na předmětné zdravotnické prostředky nedopláceli. Ze statistik je patrné, že nejvíce inkontinencí postiženou skupinou jsou právě ženy ve věkovém rozmezí 75 let a výše, a tato skupina patří zároveň i mezi skupiny obyvatel nejvíce postižených chudobou. Druhou nejpostiženější skupinou jsou muži ve vysokém seniorském věku a lidé postiženi jakoukoliv formou mozkové dysfunkce, ať už způsobené úrazem, akutním onemocněním, či vrozenou vadou. Tyto osoby převážně trpí těžkou formou inkontinence a jsou odkázány na pomoc rodiny, a to jak fyzickou, tak i finanční, nebo jsou umístěny ve specializovaných centrech. S ohledem na faktickou nemožnost navýšení cen v rámci dotčených číselníků v průběhu řady let je nyní nezbytné, aby systém nepokračoval diskriminací jedné skupiny ekvivalentních zdravotnických prostředků oproti skupině druhé. Vzhledem k tomu, že i nový systém je evolučně nastaven dle analýz a výkaznictví zdravotních pojišťoven, pokračuje bohužel ve výše uvedených případech dosavadní stav. U dvou úhradových skupin zdravotnických prostředků jsou tak výše úhrady nedostatečné. Náplasti by tak oproti současnému stavu nebyly hrazeny vůbec. Náplasti jsou důležité zdravotnické prostředky, které v současné době zdravotním pojišťovnám nezatěžují zásadně rozpočet, přičemž ale přínos pro pacienty je zásadní. Tato úhradová skupina nebyla ani předmětem diskusí o vyřazení z úhrad mezi ministerstvem, zdravotními pojišťovnami a zástupci dodavatelů. Já se potom přihlásím v podrobné rozpravě ke svému pozměňovacímu návrhu. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, tak dostali jsme se do situace, kdy asi zřejmě všichni budeme muset nějakým způsobem podpořit ten zákon kvůli pacientům. Ale já mám samozřejmě několik výhrad nebo několik nejasností, dotazů. Takže já předpokládám, že tento zákon se každý rok jednou, možná dvakrát v parlamentu objeví, vždycky, jak budeme ten seznam obnovovat. Jestli bude každý rok, nebo jak často bude. Já jsem z toho zákona nabyl dojmu, že do konce příštího roku se ty výrobky budou muset recertifikovat.
Ještě v rozpravě, pane ministře?
Ten zákon neřeší certifikaci, ale skutečně pouze úhradu.
Dobře.
Tato úprava je na hranici ústavnosti a my to velmi pravděpodobně budeme ochotni testovat i cestou Ústavního soudu. Co podnikatelské prostředí? K otázkám, které tu vznesl pan Valenta, se vyjádřím v dalším bodu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. To je jeden pozměňovací návrh. Druhý pozměňovací návrh, který předkládám, je možná mírně úsměvný, ale dovolím si jej krátce zdůraznit. A také město Ostrava je připraveno poskytnout budovy a další věci. Sám jsem zvědav, jak se s tím, kolegové, vyrovnáte. Padla tady slova o obcích, krajích, padla tady slova o vysokých školách. Ke konkrétním číslům se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.
Vyvolal dvě faktické poznámky. První je pana poslance Mariana Jurečky a potom Marka Výborného. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Někteří tady zmiňovali, že je to něco nesystémového, něco neobvyklého. Podívejme se k sousedům do Rakouska, kde toto aplikovali naprosto v pohodě.
Údaje označené jako předmět obchodního tajemství ústav neposkytne ani jinak nezveřejní.
Děkuji paní poslankyni Pastuchové. Nyní paní poslankyně Hana Aulická v podrobné rozpravě, připraví se pan poslanec Daniel Pawlas. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Své odůvodnění těchto dvou pozměňujících návrhů jsem řekla v obecné rozpravě.
Nyní má slovo pan poslanec Daniel Pawlas, připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Pane poslanče, máte slovo. Připraví se paní poslankyně Hana Gajdůšková.
Jinak o jejich předmětu jsem hovořil v obecné rozpravě.
Tento pozměňovací návrh má písemné zdůvodnění přímo v tisku a zdůvodnila jsem ho v obecné rozpravě.
Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Pane zpravodaji? Není tomu tak. V tom případě zagonguji a soustředíme se na rozhodnutí, které bylo navrženo v rozpravě, a to je, aby lhůta pro konání třetího čtení byla zkrácena na sedm dnů. Ještě před hlasováním se hlásí s přednostním právem ministr zdravotnictví vlády České republiky Adam Vojtěch. V tom případě je otevřena podrobná rozprava.
Já se omlouvám všem kolegyním a kolegům i panu ministrovi.
Dobře, děkuji. Ptám se, kdo se hlásí dál do podrobné rozpravy, která byla vystoupením ministra zdravotnictví otevřena. Děkuji vám. Tím mohu skončit druhé čtení tohoto návrhu. Obecná rozprava nebyla ještě otevřena. Ten už tak učinil. Prvním přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Tomáš Martínek. Připraví se paní poslankyně Jana Levová.
Děkuji za slovo. Nařízení požaduje minimální věkovou hranici 16 let, ale dovoluje členským státům snížení této hranice až na 13 let.
Děkuji, paní poslankyně. Nyní pan předseda Michálek, po něm pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se tímto hlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům. Jde o to, že dneska spisové služby nefungují dobře. Na trhu je několik spisových služeb a některé z nich vůbec nesplňují národní standard, který vydává Ministerstvo vnitra. Zákon o archivnictví to rozebírá, bohužel dneska neexistuje způsob, aby se zjistilo, jestli ta služba odpovídá, jestli je certifikovaná. Takže já navrhuji, aby se zavedl certifikát, certifikace, který bude udělovat nějaký státní podnik pověřený Ministerstvem vnitra. Nabízí se EZÚ. Prostě oficiální dokumenty jsou třeba v elektronické podobě a naopak tam jsou nějaké bezprizorní papírové dokumenty, ve kterých se vyskytují osobní údaje, které jsou chráněné a citlivé. Nyní bych se chtěl přihlásit ke sněmovnímu dokumentu 1278 a to už budu stručnější. Konkrétně sněmovní dokument 1278 se týká ochrany práva na informace proti nezákonným zásahům souvisejícím s navrhovaným rozšířením působnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů. Proto se navrhuje, aby nadřízený správní orgán měl možnost uložit informačním příkazem poskytnutí té informace. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Pan poslanec Luzar a po něm pan poslanec Koten.
Děkuji za slovo. Pokusím se být velice stručný.